V neposlední řadě je velice důležité zavést objektivní kritéria hodnocení kvality a pokračovat v elektronizaci zdravotnictví. Profesní komory, odbory, Asociace malých nemocnic a také poskytovatelé domácí péče začali v poslední době hlasitě volat po tom, aby se rozpustily rezervy na účtech zdravotních pojišťoven. Tyto rezervy řádově v desítkách miliard poskytují v případě poklesu ekonomiky pojistku, aby se pojišťovny okamžitě neocitly v deficitu, a údaje o výši těchto rezerv se liší.
Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento materiál do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. Dohoda upravuje čistě provozní ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativními ekonomickými dopady zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost. Dovoluji si tedy tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody.
Také v tomto případě se role zpravodaje zahraničního výboru ujal pan poslanec Navrkal. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášený, ani se nikdo z místa nehlásí. Rozpravu končím. Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Rozpravu u tohoto bodu jsme přerušili 18. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se místa u stolku zpravodajů za navrhovatele ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jiří Strýček. Měli bychom pokračovat v rozpravě, protože jsme bod přerušili v rozpravě. Pan zpravodaj? Takže bychom mohli přikročit k hlasování. Jenom to usnesení, o kterém bude hlasovat Poslanecká sněmovna.
Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu."
Tak děkuji, pane zpravodaji. Budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna dává souhlas s přijetím změny článku, tak jak jste to nyní přečetl. Hlasování číslo 60, přihlášeno 153 poslanců, pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi.
V pozadí přijetí tohoto přechodného ustanovení byla snaha o rychlé dosažení co největšího počtu smluvních stran. Dnes podle našeho názoru již článek 124 není využíván. Účelem vnitrostátního projednávání vedoucího k vypuštění článku 124 je tedy dokončení procesu vyjádření souhlasu České republiky s vypuštěním článku 124, který již není používán. Věřím proto, že obdobně jako Senát, i Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s ratifikací této změny.
Takže konstatuji, že po vystoupení pana ministra zahraničních věcí jsme přerušili projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.
Tak, děkuji. Prosím, vaše dvě minuty a nebudu vás přerušovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady nečekaně musím zareagovat na paní předřečnici, protože to je přece obrovský útok třeba na neziskové organizace poskytující sociální služby. Prosím, máme v této zemi neskutečně dobré neziskové organizace poskytující opravdu potřebné služby, které náš stát neumí zajistit, a tento paušální útok na částku 5 miliard, která opravdu z valné většiny jde do tohoto segmentu, je naprosto nepřijatelný. Domnívám se, že paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího dehonestuje práci těchto lidí, která je podhodnocená. My neustále jim nejsme ani schopni včas navýšit platy a toto si skutečně nezaslouží. Opravdu považuji za naprosto nevhodné tyto paušální útoky na neziskové organizace. K tématu dnešnímu. Je evidentní, že ho nestihneme doprojednat. Zaznělo tady jasně, že vlastně nám chybí zcela dlouhodobá strategie v tom, jak zlepšit poměry v českém zdravotnictví. Já jenom chci upozornit, že to je přesně ten druh věci, která je samozřejmě dlouhodobá, a že proto je na téhle Sněmovně, aby se věnovala těm strategickým výhledovým věcem, a že tato diskuse zbytečně sklouzla k jednotlivostem, což tedy prostřednictvím pana předsedajícího bych rád upozornila, že byla opravdu velká škoda.
Tak, děkuji. Máme 13. hodinu, já vyhlašuji polední pauzu.
Já samozřejmě naprosto souhlasím, co tady zaznělo z ústa Karla Schwarzenberga. Já bych jenom chtěla říct, že jsem v posledních měsících, letech několikrát mluvila s kolegy z Makedonie, i jsem tuto zemi a ostatní země Balkánu navštívila.
S faktickou poznámkou se ještě přihlásil pan poslanec Hájek. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Černochová. Prosím máte slovo.
My jsme skutečně měli možnost jak vidět, tak slyšet názory Makedonců. A samozřejmě co tady hovořili kolegové, nebo kolega z SPD.
V rozpravě nyní paní poslankyně Černochová, zatím poslední přihlášená. Prosím máte slovo.
Já bych se té delegaci, která v tuhle chvíli je na jednání u pana předsedy Poslanecké sněmovny Vondráčka, chtěla alespoň jménem Občanské demokratické strany omluvit za to, že si možná museli vyslechnout to, co si vyslechli. Ale skutečně, pokud se demokratická země rozhodne, že se stane něčeho součástí, tak při vší úctě k poslancům Parlamentu České republiky opravdu nerozumím tomu, že tady někdo řeší, jestli se tak má dít, nebo nemá dít. Zazněla tady i celá řada nepravd. Jedna z těch nepravd byla otázka, která se týkala Řecka. A tehdy média o tom psala jako o velkém vítězství v boji proti nacionalistům. Ale prostě demokraticky se tato země rozhodla. Dejme Makedonii právo být součástí Severoatlantické aliance, zaslouží si to. K tomu, co tady říkal pan kolega Vích. On jako bývalý voják to moc dobře ví. Ale ano, když se podíváte na mapu, tak je vám to úplně jasné. Ale mě je jasné asi něco jiného, než je jasného vám. A my rozhodně v této části Evropy, v této části Balkánu své spojence potřebujeme. Ale NATO není díky bohu Evropská unie. Já jsem podporovatelkou NATO, stejně jako celá ODS.
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na galerii pro hosty je nyní přítomna delegace Republiky Severní Makedonie v čele s předsedou vlády Republiky Severní Makedonie Jeho Excelencí panem Zoranem Zaevem. Prosím o přivítání. Ptám se pana ministra, pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečné slovo. Je zájem.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych zde pouze rád podtrhl, že aspirace na členství je svobodná volba Severní Makedonie. Je to výstup demokratického procesu. Politika otevřených dveří. Politika, která vychází vstříc svobodné vůli jednotlivých zemí posílit svoji bezpečnost tím, že se stanou členy největší organizace kolektivní bezpečnosti na světě.
Pokud se to ukáže být užitečné, tak prostě nevylučuju nic, kdyby to bylo třeba. Ale pak je tedy mrzuté, že se táhne tak dlouho. Takže i vy, pane poslanče, jste součástí toho prostředí, které bych chtěl oslovit, abychom to řešení našli.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Sportovcům to z celého srdce přeji. Nicméně a bohužel tak trochu Popelkou zůstává podpora nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže. Především mám na mysli organizace, jako je Junák - český skaut, Asociace turistických oddílů mládeže, pionýři a mnoho dalších organizací sdružených pod Českou radou dětí a mládeže, která zastupuje 236 tisíc členů, z toho 189 tisíc tvoří děti a mládež. V roce 2019 požadavky těchto organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží činily přibližně 600 milionů korun. Z toho pokryto z dotace MŠMT bylo pouze 185 milionů korun. Velmi tristní situace je v dotacích na rozvoj materiálně technické základny, jako je obnova zázemí tábořiště, kluboven atd. To je částka, která nestačí ani k sanování těch nejpotřebnějších věcí. Předem děkuji za odpověď.
Tento článek zavádí velmi nebezpečné robotické filtry internetu. Ty budou nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat a také automaticky mazat. Nechali jsme vypracovat nezávislou právní analýzu, která potvrzuje, že stejně jako v Polsku je tento článek v rozporu s právem na svobodu projevu, a tedy i s naším ústavním pořádkem. Tato situace navíc podpoří velké internetové hráče, jakými jsou Google či Facebook, na úkor menších firem, jako jsou ty české. Opravdu chceme silně omezovat naše občany v zájmu zahraničních firem? Proto se vás ptám, jaký je postoj České republiky v této věci.
Pro poslance možná jenom vysvětlím, snad to řeknu přesně, to je, jako když máme třeba server Ulož. Snad jsem to příliš nezkomolil. Dále, že opatření přijatá poskytovateli služeb by měla být vždy účinná, pokud jde o sledované cíle, ale neměla by překračovat rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, tedy zamezit a ukončit dostupnost děl a předmětů ochrany, k jejichž užití nebylo poskytnuto svolení. To je jediný cíl. Takže žádné další omezení. A tvrdí se, že tam ta rovnováha je. Vždycky je to jakési hledání rovnováhy. Jde o to - definice služby, na kterou se bude vztahovat článek 17 včetně negativního vymezení, na které typy služeb se ten článek vztahovat nebude, mírnější režim pro malé podniky a mikropodniky a zákaz omezovat dostupnost předmětů ochrany nahraných uživateli, kteří neporušují autorské právo a práva s nimi související. A já jsem toto doporučil i premiéru Babišovi a poslal jsem mu v tomto směru dopis. Takže to je má možná pro vás neuspokojivá odpověď, ale já myslím, že ty argumenty jsou.
Jistě některé konkrétní případy uvádíte, a dokonce hovoříte i o několika reálných výsledcích. Rozhodně se vás nechci dotknout, ale spíše než jako konkrétní odpověď mi to připadá velmi obecná až úřednická odpověď, nebo spíše neodpověď. Za tento krok vám děkuji a velmi ho vítám. Onu debatu přece nemůžeme zúžit jen na odškrtnuté položky v různých rozpočtech a akčních plánech. Otázkou je, zda je pak pro nás sport z této úrovně o čistě úřednickém řízení, vlastně až byrokratickém řízení, kdy sledujeme různé indikátory a projektový management, ale všechno jsou to vlastně jen výsledky na papíře. Podobně je to s financováním. Hovoříte o zvýšené alokaci prostředků v rámci schváleného rozpočtu na děti a mládež, na program Talent či zmíněný Můj klub. I zde je to v pořádku, vaši práci oceňuji. Opět ale postrádám ucelenější výhled financování sportu, mnohem koncepčnější vládní politiku v této oblasti. Opět optikou účetnictví v pořádku, ale položme si otázku - je to v globálním pohledu dostatečná výše? A pokud ne, jak ostatně sám naznačujete, a já vás plně podporuji, co s tím hodláte dělat? Abych to shrnul - a opět budu s dovolením citovat z vašich odpovědí: nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale potřebujeme sport skutečně podporovat.
Já vám děkuji a reagovat bude pan ministr.
Tak od roku 2018 jsou všechny žádosti o dotace vedeny v elektronických informačních systémech s unikátními přístupovými daty a proces je veden v souladu se správním řízením. Ale to jsem odbočil. Já jsem velmi rád, že dneska máme 800 tisíc dětí, které přes tento nástroj dostávají podporu. Ale z pohledu centrálního je moje odpověď. Dneska máme nejvyšší počet registrovaných dětí v těch klubech a čerpají podporu z programu Můj klub, jejíž výše přesahuje miliardu korun, a to poměrně významně. Konkrétní další věc. Sportuj ve škole běží na tisíci školách. Je to 2 200 odborně vedených lekcí týdně, abychom si to dokázali představit. Já bych byl rád, aby se dále rozšířila. My jsme významně navýšili objem prostředků v programu Talent s tím, že jsme již dále nenavyšovali objem prostředků, který směřuje na tu vlastní organizaci, který jde přímo svazu na to, že svaz existuje, pořádá soutěže a dělá další věci. Myslím si, že ta cílená podpora je dobrá.
Je pro vaši vládu předsednictví České republiky v Radě EU prioritou, nebo je pro vás za horizontem rozpočtového plánování i za horizontem politického plánování s odůvodněním, že to bude věcí až příští vlády? Vážený pane ministře, nevnímáte tyto postoje jako hazardování s pověstí České republiky u našich partnerů v Evropské unii?
Také děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto interpelaci. I proto věřím, že vláda o této záležitosti bude brzo jednat. Na závěr jenom zdůrazním, že já skutečně vnímám, že předsednictví je příležitost. Zároveň nikdo nechce nakládat s veřejnými prostředky nehospodárně. Pojďme šetřit, ale pojďme šetřit tam, kde to nemá dopad na kvalitu a na dobré jméno České republiky.
Zájem o doplňující otázku je, takže poprosím.
Vážený pane ministře, děkuji za vaše slova. V této věci bychom skutečně neměli stát proti sobě, vláda versus opozice nebo něco podobného. Jsem rád, že vnímáte předsednictví jako naši prioritu, jako možnost skutečně prezentovat dobré jméno České republiky, naše postavení v rámci Evropské unie. V tomto jsme jednoznačně ve shodě.
Pan ministr chce reagovat.
Vážený pane ministře, obracím se na vás s prosbou ohledně financování kulturních památek a živého umění, které jsou dlouhodobě podfinancované. Vážený pane ministře, chápu, že jako ministr kultury tak trochu naskakujete do rozjetého vlaku, přesto bych vás chtěla vyzvat, abyste zabojoval a zkusil v novém rozpočtu vyjednat navýšení prostředků na obnovu kulturních památek, jakkoliv, jak se říká, nemají volební právo, ale třeba i na živé umění.
Prosím, máte slovo.
Ano, vlastně jsem vděčen za tu interpelaci, která se týká toho, čemu se teď věnuji úplně nejvíc. Boj probíhá na několika frontách. Přiznám se, že mně osobně připadá nejvážnější ta situace v oblasti živého umění, právě pro ten klesající trend, když se ptáte na to, kde tedy si myslím, že bude třeba zabojovat v tom poměrně velmi omezeném čase. Přesto samozřejmě se snažím jednat a hledám. Já vám jenom řeknu to, co možná víte. Dotační tituly směřující do kulturního dědictví jsou 761 milionů korun. Ten původní návrh byl neuvěřitelně špatný.
Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě.
Děkuji za odpověď pane ministře. Obce byly de facto diskriminovány kdysi, co se týče rozpočtového určení daní, a neměly příliš finančních prostředků na investice. To se změnilo, zlepšilo se to. Vy jste zmínil, že v rámci rozpočtového určení došlo ke změně a že tam je platba na žáka, ale to se týká pouze neinvestičních nákladů. Takže to je něco, co samozřejmě té obci významně pomáhá, ale investiční náklady je věc trochu jiná. Jen konstatuji, že RUD ano, ale jsou to neinvestiční náklady. Velkým problémem jsou obce, které jsou menší, ale zároveň jsou spádovými obcemi, to znamená, že tam mohu říci příklad Mukařov, který taky postavil novou školu, a dnes tam jezdí více dětí z okolí než vlastních a je tam potřeba rozšíření dalších tříd.
Má někdo zájem o vystoupení? Pan ministr se hlásí.
Děkuji ještě za slovo, já bych jen upřesnil.
Už se nechci zeptat, já vám poděkuji za všechny odpovědi, pane ministře. Takže ještě jednou děkuji.
Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o přijetí nějakého usnesení. Určitě ne. Dobře. Takže tím pádem končím projednání této interpelace.
Supermarketům a dalším firmám nabízí svoz hotovosti z poboček, ale za podivně nízké ceny. Za službu chce v průměru o polovinu méně než zaběhnuté agentury.
Děkuji.
Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, co říkáte na informaci, že vzniklý rozdíl mezi údaji o dotacích neziskovým organizacím v letech 2015 až 2016 mezi rozpočtovým informačním systémem a provedeným rozborem financování přesahuje tři miliardy korun? Jistě víte, že toto konkrétně vyplynulo z nedávného zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Jedná se podle vás o účetní nedostatek, hlubší pochybení, či o pouhou chybu analýzy, kterou paradoxně také vypracovala neziskovka na objednávku Úřadu vlády, a vycházela z podkladů konkrétních ministerstev? Jak je možné, že kontrolovaná ministerstva, Úřad vlády nezveřejnily v roce 2016 v centrální evidenci všechny povinné údaje o poskytnutých dotacích? To je skutečně zajímavá informace o pořádku a stavu při čerpání dotací. A ta druhá je dle mého názoru minimálně stejně závažná.
Čili nesledoval objem všech těch poskytnutých dotací. Problém tedy nastal v rozdílném vymezení nestátních neziskových organizací, že v podstatě každý posuzoval jiný objem.
Děkuji. Tak prosím.
Já samozřejmě vím, že subjektem povinným byl Úřad vlády.
Děkuji. Prosím.
A já jako ministryně financí, možná si vzpomínáte, když jsem připravovala rozpočet na rok 2019, tak jsem apelovala, že ta částka nám neustále roste. Protože rozumíte, ta dotační politika vůči neziskovému sektoru, ale vůči celkovému dotačnímu sektoru, je v gesci těch jednotlivých resortů, těch poskytovatelů. A já jsem pod vlivem tady těch různých skutečností se zasadila o to, že od 1. ledna 2019 jsme do systému státní pokladny zavedli sledování těch dotačních titulů. To jsme schopni. Ale zásadní vliv na to, komu a kolik mají ty jednotlivé resorty.
Děkuji, a než se posuneme k dalším interpelacím, tak vás seznámím se sadou omluvenek. Omlouvá se nám paní poslankyně Malá do konce jednacího dne z pracovních důvodů, z důvodu pracovního jednání.